Tady je to tak snadné. Pokud jsem ho viděla, tak na obrázku v novinách. Nemůže, protože na mně prostě nemá léta telefon a nemá mě léta ve své databázi užitečných kontaktů. Prostě takovou esemesku mi posílat nemůže. Utvrzují mě v tom i voliči, kteří mi pětkrát dali znovu důvěru a se stoupajícím počtem hlasů mě vyslali do Poslanecké sněmovny.
Paní ministryně se také chce vzdát slova?
Obdrželi jsme proto na lavice dvě usnesení volební komise číslo 74 a číslo 80, týkající se návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Budu číst rezignace v jednom bloku z obou usnesení a nominace také v jednom bloku, abychom mohli en bloc hlasovat o rezignacích a následně en bloc o nominacích. Rezignace: hospodářský výbor Karel Pražák - Úsvit, volební výbor Daniel Korte - TOP 09 a Starostové, výbor pro sociální politiku Pavel Volčík - ANO 2011, volební komise Radka Maxová - ANO 2011, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Soňa Marková - KSČM. Nyní nominace: hospodářský výbor Milan Šarapatka - hnutí Úsvit, volební výbor Zdeněk Bezecný - TOP 09 a Starostové, výbor pro sociální politiku Zuzana Šánová - ANO 2011, volební komise Zuzana Šánová - ANO 2011, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Stanislav Grospič - KSČM. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuje volební komise hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení.
Budeme tedy diskutovat k navrženému přednesu usnesením volebního výboru. Otevírám rozpravu. Má někdo výhradu? Můžeme tedy takto rozhodnout. Otevřel rozpravu, ale samozřejmě pan ministr na to má právo kdykoli.
Děkuji, pane předsedající.
Všechny. Souhlas? Nebudu to zpochybňovat žádným způsobem, takový návrh je relevantní. Rozhodneme o všech rezignacích jedním hlasováním. Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Proti? Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Dámy a pánové pěkné dopoledne. Budeme pokračovat tak, jak jsme si schválili program.
Tato smlouva byla po standardním vyjednávacím procesu uzavřena dne 13. května loňského roku v Bělehradu. Především se jedná o spolupráci ve výměně informací v oblasti hospodářské, politické, vojenské a v rámci ochrany bezpečnostních zájmů signatářů daných smluv. Základním předpokladem pro uzavření podobné smlouvy s jednotlivým státem je především ochota k vzájemné spolupráci ze strany partnerského státu a také především schopnost zajistit utajení předávaných informací. Tento předpoklad podle našeho názoru srbská strana jednoznačně splňuje. Tedy z věcného hlediska existují velmi dobré důvody pro uzavření této smlouvy se Srbskou republikou jako partnerem pro vzájemnou spolupráci přesně v dikci předkládané smlouvy. Z hlediska obsahového předkládaná smlouva vyhovuje potřebám a zájmům České republiky. Při vyjednávání textu smlouvy bylo postupováno v souladu se vzorovou smlouvou podle směrnice pro expertní jednání o návrzích smluv tohoto druhu a zájmy České republiky se podařilo prosadit v nejvyšší možné míře. Ratifikace předkládané smlouvy je v zájmu České republiky, a proto vás žádám o vyslovení souhlasu s tímto krokem.
Já se omlouvám, pane ministře, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Projednáváme bod, který jsme si zařadili.
Děkuji vám, pane předsedající.
Já vám děkuji. Vypadá to, že nikdo nechce vystoupit. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. V tom případě budeme hlasovat. Je to hlasování číslo 110, přítomných poslanců je 154, pro takto navržené usnesení bylo 138 poslanců. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Prosím, aby se ujal slova pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Česká republika rodná čísla přidělená před tím datem ve Slovenské republice tímto aktem uzná. Smlouva dále umožní poskytování údajů z evidence obyvatel orgánům státní správy a samosprávy, a to pro potřeby vyhledávání vlastníků nemovitostí. Smlouva obsahuje úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti realizace spolupráce podle smlouvy stanoví prováděcí protokol, který je přiložen pro vaši informaci. Děkuji za pozornost.
Já jsem na písemnou interpelaci paní poslankyně Němcové odpověděl rovněž písemnou formou, a to 3. července letošního roku, kde jsem na její dotaz uvedl informace, které jsem získal od jednotlivých rezortů, a uvedl jsem tam seznam osob, které přišly po volbách do státní správy a předtím působily ve společnosti Agrofert. Tady může hrozit určitý střet zájmů. Uzavřená v tom slova smyslu, že pro zastávání vyšší pozice ve státní správě by byla vyžadována určitá praxe ve státní správě nebo v samosprávě. Já jsem stoupencem toho, aby tady takováto obecná pravidla byla. Bude to prostě vytvářet jisté požadavky na to, aby je museli splnit a nemohli přímo hned začít zastávat vrcholové řídicí pozice ve státní správě. Proto pokud mohu shrnout svoji reakci na vaši písemnou interpelaci, domnívám se, že jsem vám poskytl informace, které jste požadovala jako poslankyně Parlamentu. To je za prvé.
Dále se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Němcová.
Ještě jednou děkuji za slovo. Jestliže pan premiér říká, že nevidí rizika, která vidím já, tak je potřeba si objasnit, kdo co vidíme nebo kdo co čteme, co si porovnáváme za informace. Takže pro doplnění. Ve své odpovědi, pane premiére, jste nejmenoval všechny osoby působící ve státní správě tak či onak dříve spojené s Agrofertem. Bezprostřední. Takže já bych se potřebovala zeptat, jakou odbornou kvalitu či jakou kompetenci může mít bývalá ředitelka marketingu a komunikace Agrofertu pro řízení tak komplikované instituce, jako je Ředitelství silnic a dálnic.
Dovolte mi, abych zahájil další bod našeho pořadu schůze. Připraví se pan poslanec Petr Fiala.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme také v této Sněmovně řešili návrh poslaneckého klubu Úsvit o péči řádného hospodáře o majetek České republiky a vy jste byl jeden z těch, který říkal, že to je naprosto zbytečné, že to není třeba dublovat, že u nás všechno funguje.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Zakázky od veřejného sektoru mohou být doplňkovým zdrojem příjmů našeho leteckého průmyslu. Jsou uloženy v ochranné atmosféře. Vláda samozřejmě na tom prodeji intenzivně spolupracuje. Armáda by se tak měla zbavit všech uskladněných letounů a AERO Vodochody jako jejich výrobce by mělo získat dvě reference, to znamená referenci díky prodeji americké společnosti Draken a referenci díky potenciálnímu prodeji do Iráku. Dá totiž příležitost i novým projektům. Po podpisu prodeje Drakenu koneckonců i firma AERO ihned představila nový projekt pro novou generaci cvičného letounu L-39. Je zde dohoda mezi AERO a Ministerstvem obrany. Letouny bohužel morálně zastaraly, jejich tržní hodnota se výrazně snížila.
Ptám se, zdali pan poslanec Fiedler má doplňující otázku.
Ale jedno číslo mi dovolte ještě říci. Toto je následek amnestie. Ale to je taky věc, která souvisí v daném okamžiku i s kvalitou probační a mediační služby.
Děkuji panu poslanci. Pan premiér odpoví doplňující odpovědí.
Ale pokud jde o probační a mediační službu. To, co nás čeká, je obecně reforma vězeňství. Na to musí také navázat změny, které se budou týkat probační a mediační služby. Peníze, které ušetříme v této oblasti, bychom podle mého názoru měli věnovat do oblasti práce s lidmi, kteří vycházejí z vězení, do oblasti prevence opakování trestné činnosti. To si myslím, že by pro společnost mohlo být velmi zajímavé a mohlo by to být velmi efektivní. Takže ušetřit peníze v oblasti vězeňství a modernizovat probační a mediační službu.
Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Se sedmou interpelací vystoupí pan poslanec Ladislav Velebný, který se bude ptát na závazek zvyšovat platy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové, vláda má za sebou schválení svého prvního rozpočtu, který svým složením, prioritami a naplněním jednotlivých kapitol charakterizuje jasnou změnu v sociální a hospodářské politice. Změnu, která má za cíl nejen napravit omyly a asociální reformní přešlapy předchozích pravicových vlád, ale především zkvalitnit a stabilizovat veřejné služby, zajistit příliv nových investic, významně podpořit rodiny s dětmi, seniory a hlavně pomáhat s vytvářením nových pracovních míst. Ptám se tedy, pane premiére, jaké konkrétní dopady to vše bude mít na občany naší země včetně závazku zvyšovat platy státním zaměstnancům a v jakém časovém horizontu to vše bude probíhat.
Děkuji panu poslanci Velebnému. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Poprvé po několika letech reálné platy lidí, kteří pracují pro veřejný sektor, od 1. ledna příštího roku vzrostou. To je důležitá věc. Druhý mýtus, který se velmi často zmiňuje a objevuje ve veřejné debatě, je, že vláda zvyšuje platy úředníkům. To jsou lidé, kteří spadnou do režimu zákona o státní službě. Ten zbytek, těch několik set tisíc dalších zaměstnanců veřejného sektoru, nejsou úředníci. Jsou to učitelé, jsou to policisté, jsou to hasiči, jsou to lidi, kteří pracují v sociálních službách, jsou to lidi, kteří pracují v kultuře, jsou to lidi, kteří pracují ve zdravotnictví. Je to minimálně nepřesné. Zatím mzdová vyjednávání ve zdravotnictví směřují k tomu, že od 1. ledna příštího roku by se měly zvýšit platy lidí, kteří pracují ve zdravotnictví. To jsou tedy změny, se kterými počítáme ve státním rozpočtu. Jsou to změny, se kterými počítáme v bilanci zdravotních pojišťoven. A na toto zvýšení budou zajištěny finanční prostředky. Cílem vlády je, aby to bylo zvýšení tarifů, čili nikoliv zvýšení nenárokových složek platu, ale zvýšení objemu prostředků na tarifní platy, aby bylo zajištěno, že se toto zvýšení dostane ke všem zaměstnancům veřejného sektoru v důsledku tarifních platových tabulek. A možná poslední poznámka, která se týká zaměstnanců, kteří jsou placeni z rozpočtu obcí a krajů.
Pane premiére, jsem opravdu rád, že jste tady vysvětlil pojem státní zaměstnanec. Oni o tom totiž nepíšou.
Děkuji panu poslanci Velebnému. S osmou interpelací je připraven pan poslanec Antonín Seďa, který pana premiéra bude interpelovat ve věci financování politických stran.
Všichni sice hovoří o tom, že je třeba změny, ale prozatím se toho moc neudálo.
Vážený pane ministře, když jste vyhlašoval tento rozvojový program, dával jste jasně najevo, že chcete posílit prestiž učitelů. Jak tedy zdůvodníte, že nebylo pamatováno na zřizovatele, a diskriminujete tak jednu část zřizovatelů? Čili vy jste z tohoto důvodu obešel svým rozvojovým programem určitý typ zřizovatelů, což já chápu jako diskriminační.
Děkuji za doplňující dotaz. Pan poslanec není přítomen. V tom případě budeme pokračovat dál.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Podle odhadů je z nemocnice ročně vyváděno minimálně 700 mil. korun. V současné době jsou vyšetřováni bývalí vysocí manažeři této nemocnice, bývalý ředitel Dbalý a bývalý náměstek Toběrný. Já si myslím, že je nutné kompletní odkrytí karet, zachránění dokumentace, vykonání forenzního auditu a připravení dceřiných společností na zánik.
Já vám velmi děkuji, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Rom Kostřica.
Vážený pane ministře, rozumím tomu, dokonce vítám vaši dnešní návštěvu na místě výbuchu munice v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Zejména proto, že existuje podezření, že uskladnění munice neodpovídalo bezpečnostním normám. Je také zajímavé, jak informovaly sdělovací prostředky, že právě firma IMEX GROUP, která si sklad pronajímala od Vojenského technického ústavu již dříve, nelegálně obchodovala s vojenským materiálem. Jsem přesvědčen, že je nutno okamžitě zahájit kontrolu nakládání s municí a vojenským materiálem. Děkuji za vaši odpověď.
Nyní poprosím pana poslance Kostřicu. Připraví se pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji vám.
Já vám děkuji. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Antonín Seďa.
Vážený pane ministře, obracím se na vás s následujícím problémem, se kterým jsem se obrátila již před chvilkou na paní ministryni Šlechtovou. Jde o to, že podle mého názoru je současná podoba návrhu operačního programu Program rozvoje venkova pro nové programové období popřením smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Smyslem tohoto nařízení je přitom snižování chudoby venkovských oblastí a zvýšení jejich hospodářského rozvoje. Proč si to myslím? V této souvislosti dokonce musím říct, jak jsem již připomněla, že Program rozvoje venkova ve stávajícím pojetí by se měl změnit na Program rozvoje zemědělství. Jak jistě víte, klást rovnítko mezi venkov a zemědělce je pošetilé. Můj dotaz tedy zní, zda se v rámci úprav Programu rozvoje venkova, který byl vládě Evropskou komisí vrácen k přepracování, pokusíte o zahrnutí výše uvedených témat tak, aby Program rozvoje venkova nebyl názvem zavádějícím, a zejména se přimlouvám o kulturní památky.
Takže když si vezmete, že v devátém měsíci byly zrušeny zásady územního rozvoje a my jsme ve dvanáctém měsíci požádali jako investor Středočeský kraj o obnovení zásad, abychom mohli pokračovat dál. Bohužel to nedokážeme ovlivnit. Následně proběhne veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje a nedá se ani odhadnout termín projednání s veřejností. My připravujeme řešení pro město Olbramovice, dopravně bezpečnostní opatření, které by mělo zlepšit situaci při přecházení z jedné strany na druhou.
Není tomu tak. Připraví se pan poslanec Jiří Zlatuška.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V naději, že na místě výbuchu se nalézá i pan ministr zahraničních věcí, stahuji svoji interpelaci.
Pan poslanec Jiří Zlatuška interpeluje paní ministryni Marksovou.
negativní dopad ať již na lesní školky, nebo na vzdělávání, na které upozornila v tiskové zprávě třeba společnost Člověk v tísni, vztahuje. Ano, ten dotaz se týká jenom toho, kolik lidí za toto bude propuštěno.
Kdybych řekla 10 400 dětí, tak by nikdo z nás nevěděl, jestli to číslo je správné, nebo ne. Máme k dispozici studii z roku 2013, kterou si nechalo naše ministerstvo dělat. Zúčastnilo se jí 52 firem různých velikostí jak do 250, tak nad 250 zaměstnanců. Také si musíme uvědomit, že se pohybujeme doteď v situaci, kdy byly de facto u nás zrušeny jesle, to znamená zařízení péče o děti do tří let. A to, co teď vlastně vyplynulo v té velké debatě o zákonu o dětských skupinách, bylo, že tady neuvěřitelné množství organizací všeho možného typu se stará o předškolní děti a jede v podivném šedém režimu, to znamená pravidla tak trochu, ale ne úplně.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Vzhledem k tomu, že za minutu končí čas, nebo právě teď skončil čas pro interpelace na pana premiéra, pan premiér ještě odpoví, pokud Sněmovna nebude nic namítat, a tím skončí interpelace na pana premiéra.
Pokud by takovéto věci byly a kolegové Faltýnek a Jurečka k nim měli připomínky, tak hlavní místo, kde to měli vznést, byl ten jednací stůl, kde jsme se domlouvali v rámci koalice a kde jsme potom slaďovali postoje v rámci vlády České republiky. To je objektivní jev, který nastane, a samozřejmě na to bude také příslušně reagovat cukerný trh. Podpory budou zaměřeny jak na mikro- a malé farmáře a zpracovatele, například rodinné farmy, tak i na ostatní zemědělské podniky. To si myslím, že je také důležitá pozitivní zpráva pro ty, kdo se o dotace z Evropské unie budou ucházet.
Takže všechny ostatní interpelace budou probíhat v tom pořadí, jak byly vylosovány.
Děkuji za slovo. Daný problém bych rád objasnil na příkladu ze svého vlastního oboru. Neumí a nesmí je přidělit lékárník či laborant ve výdejně zdravotnických prostředků. Jejich nesprávný výběr či nastavení může totiž poškodit zdraví, a u dětí dokonce způsobit trvalou invaliditu. To není jen můj názor, ale oficiální stanovisko odborné lékařské společnosti ORL. Nový zákon o zdravotnických prostředcích neurčuje jasně, jak a kde bude možno sluchadlo vydat. Pacienti a jejich lékaři mají obavy, aby po vstupu zákona v platnost byla tato léčba pomocí sluchadel dostupná. Naléhavost této problematiky v oboru mém, ale i v jiných si uvědomilo i Ministerstvo zdravotnictví. Seznam zdravotnických prostředků vydávaných lékařem nebo zubním lékařem stanoví prováděcí předpis.